Dá se očekávat v zařízeních, že nebudou přijímáni ti, kteří péči potřebují. Přitom zařízení sociálních služeb evidují velký počet žádostí o přijetí. Situace v sociálních službách je velmi vážná na všech úsecích. Týká se i pozic sociálních pracovníků s vysokoškolským vzděláním, které vzhledem k nedostatku finančních prostředků není možno odpovídajícím způsobem zaplatit, takže je přetahují různé firmy. Přitom zdravotní péče v sociálních službách je čím dál víc potřeba. Staří lidé v domovech seniorů či v domech s pečovatelskou službou, to nejsou babičky a dědečkové pobíhající po chodbách, v zahradách či v parcích. Jsou to ve velké většině lidé s třetím a čtvrtým stupněm závislosti, jsou to lidé s demencí, s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonem, prostě ti, kteří mnohdy potřebují celodenní péči, odbornou péči po celých 24 hodin denně. Dnes je v mnohých pobytových zařízeních situace taková, že slouží zdravotní sestry během dne, ale na nočních službách nejsou, protože na ně nejsou peníze. Jejich péči nahrazuje rychlá záchranná služba. Asi je každému jasné, že tyto výjezdy jsou nakonec mnohem dražší, než kdyby se zaplatil zdravotnický personál. Takže to dnes vypadá tak, že je tu početná skupina lidí, pro kterou je dostupnost potřebné kvalitní zdravotní péče víceméně nereálná. Ovšem zodpovědnost za to, co se stane v případě, když v zařízení není lékař či dostatek zdravotních sester, nese toto pobytové zařízení. To přece není normální. Je nutné s tím něco udělat. Zdravotní a sociální odbory navrhují, a já tento návrh podporuji, aby vláda rozhodla, že sociální pracovníci a ti, kdo přímo pečují o klienty, byli přeřazeni do tabulek, kde jsou dnes zdravotní sestry. Pokud stát chce, aby byla zajištěna kvalitní péče kvalifikovanými pracovníky, musí je také zaplatit. Jde o službu, na niž je odkázáno velké množství lidí. Možná jsou na ni odkázáni i členové rodin některých z vás. Možná na ni budeme jednou odkázáni i my. Potom je pravděpodobné, že se náš pohled změní, že si uvědomíme, jak důležitý je trpělivý přístup ochotných, přívětivých, nepřetěžovaných sociálních a zdravotních pracovníků a pracovnic, kteří dokážou poskytnout nejen odbornou péči, ale najdou si také čas na to, aby si s člověkem obyčejně lidsky popovídali, aby mu vyplnili čas a snažili se, aby neprožíval pocit osamění. Možná potom také mnohem zřetelněji uvidíme, v jakých podmínkách pracovníci v sociálních službách vykonávají svoji činnost. Jen mám obavy, aby potom už nebylo pozdě, aby tady nějaké sociální služby ještě vůbec fungovaly.
Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Musím říci, že v naprosté většině zcela souhlasím se svými předřečnicemi. Já bojuji za navýšení platů a mezd pro tyto lidi, kteří vykonávají tak náročnou a potřebnou práci, celou dobu svého vládního působení.
S faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk, poté s přednostním právem pan zpravodaj.
Já doufám, že mi budou stačit dvě minuty ve faktické poznámce. Já tvrdím, že ne, a to mezinárodní srovnání v rámci evropských států ukazuje, že tomu tak skutečně není. Chtěl bych podotknout, že úloha Českého telekomunikačního úřadu, jedna z nejdůležitějších úloh, je nahrazovat svou regulatorností, svou regulační činností právě nedostatek konkurence. Tady došlo k naprostému selhání, a k tomu selhání došlo i u nás u všech. My jsme ho k tomu vyzývali, upozorňovali.
Také vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj.
Děkuji za slovo. Já bych reagoval pouze na dvě věci. A ještě bych si dovolil doplnit nebo trošku poopravit pana předsedu hospodářského výboru Pilného. A pan kolega Pilný tam seděl, nerozporoval to, ani se nezeptal, ani na to nereagoval.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To, co ovšem nás nikdo nenutí, je přechod na novou formu terestrického vysílání.
Také vám děkuji. A nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Adamec a připraví se pan poslanec Leo Luzar.
Jedná se o zpřesnění legislativy. Já to načtu v podrobné rozpravě. Pozměňovací návrh je v systému. Já chápu, že to kolegy nezajímá támhle z levého kouta. A myslím si, že minimálně bychom se měli vrátit k diskuzi o tom, jestli je to v pořádku, či nikoliv. A to je nás tu dneska docela málo na to, jaký je tady hluk. Z levé strany, po mé levici! Může to omezit, dejme tomu, zavádění nových technologií, inovací, protože každé zavedení nové technologie je vždycky rizikové. Tak tohle podle mne určitě neprospěje, řekl bych, tomu, aby sem někdo čtvrtý přišel. Já si myslím, že tady je potřeba fakt zvážit tu míru. Já si opravdu nemyslím, že sankce má být likvidační.
Cesta k nápravě ale nebude krátká. Všichni jste k tomu dostali negativní stanovisko dětských psychiatrů. Je to asistent tradiční čínské medicíny. K tomu jste dostali také stanovisko od lékařů. Všichni vnímáme, jaká je tady všeobecná podpora zavádění čínské medicíny do České republiky. I zdravotní výbor byl v Hradci Králové a navštívil kliniku tradiční čínské medicíny. Domnívám se, že do tohoto zákona to nepatří, a bohužel nemůžu tento návrh podporovat.
Jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec David Kasal a připraví se pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Nyní mi dovolte, abych se vyjádřil ke svému pozměňovacímu návrhu, a k tomu krátké entrée. Nám poslancům je v zásadě vyčítáno, že nepracujeme systematicky. Myslím si, že tady se můžete sami přesvědčit, že tomu bylo úplně naopak. Obrátily se dopisem na premiéra naší republiky, který následkem toho vytvořil, nebo doporučil vytvořit vládní výbor pro řešení otázek poruchy autistického spektra u těchto osob, nejenom u dětí. Výsledkem toho bylo přijetí desetibodového programu právě v usnesení této vlády , vládního nařízení, pardon. A byli jsme ho obhajovat na vládě. Nikdo tady netvrdí, že není jiná metoda. Co se týká samotné metody, tak tím, jak jsem řekl, že je součástí tohoto programu, tak bylo vyřešeno další množství věcí. A jednou ze součástí je vlastně vytvoření učebního programu.
Prosím, vzpamatujte se. Uvědomte si, v jakém roce jsme.
Vážená paní ministryně, toto je váš výsledek, vašeho vládnutí, výsledek váš, výsledek sociální demokracie, výsledek hnutí ANO a výsledek strany lidové. Nikoho jiného. Vy jste za čtyři roky nebyli schopni v tom něco udělat. Vy jste za čtyři roky nebyli ten stav schopni změnit. My jsme včera večer ukončili jednání, protože tady vládní koalice neměla potřebné kvorum při projednávání právě zákonů paní ministryně Marksové o sociálním bydlení. Z tohoto důvodu jsme přestali jednat. Museli jsme se scházet jako předsedové poslaneckých klubů a hledat nějakou dohodu, jak z toho ven.
Kolegyni Válkovou poprosím o posečkání, protože tady mám tři faktické poznámky. Po panu poslanci Kořenkovi.
Já se budu snažit být velmi stručný. Já jsem nebyl v předchozím období ve Sněmovně, ale sledoval jsem to jako občan.
Já si myslím, že je to ostuda této vlády!
Prosím, pane poslanče, máte slovo s faktickou poznámkou.
Můžeme pokračovat. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem také byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.
Čtvrtý bod: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách vyčlenila a zabezpečila dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Můžeme pokračovat.
Pátý bod: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby zahájila proces systémové změny financování sociálních služeb.
Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 480, přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro návrh 95, proti nikdo. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Konstatuji, že navržená usnesení pod pořadovými čísly 1 až 5 jsme schválili. Já vám děkuji za projednání tohoto bodu a končím tento bod. Přečtu omluvy. Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Martin Plíšek.
Ona řeší tři základní okruhy změn. Stejně tak se mění systém zkoušek, kdy se doplňuje test všeobecných znalostí. Stejně tak se řeší otázka praxe advokáta, jak dlouhou má mít praxi z hlediska toho, aby mohl školit. Stejně tak je možnost při porušení zákona pozastavit výkon advokacie na určitou dobu. Dále se řeší samozřejmě některé technické požadavky.
Je to sněmovní dokument 6272, je to ta záležitost legislativního upřesnění, jak jsem tady hovořil.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Nyní pan poslanec Petr Kudela v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážení páni ministři, přicházím s tahákem. Vždycky každému říkám, že na Sněmovnu se chodí s tahákem, je to projev mé domácí přípravy. Hovořili jsme zde, pan předřečník Pilný, o nedostatku konkurence v oblasti poskytování služeb mobilních operátorů. Hovořili jsme zde o potřebě či touze po využití budoucího uvolněného pásma 700 MHz. A jak známo, tak zakázané láká. Přicházím s návrhem, abychom v zákoně o elektronických komunikacích, který právě projednáváme, umožnili Českému telekomunikačnímu úřadu přidělit Českému rozhlasu frekvenční pásmo tak, aby mohl na celém území České republiky vysílat své programy digitálně. Cituji ze zákona o Českém rozhlasu. Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, že ... a v písm. Jenže Český telekomunikační úřad nemá oprávnění Českému rozhlasu takové frekvence přidělit. Ve státní správě neplatí, co je zakázáno, to je povoleno. Státní úřady mohou dělat jen to, co jim je zákony povoleno či uloženo. Potom ještě vysílá Český rozhlas Sport a Český rozhlas Rádio Retro. Já jsem z Ostravy a já chci v Ostravě sledovat všechny tyhle programy, které jsem tady jmenoval. Já platím, stejně jako mnozí z vás, věřím, že všichni platíme, koncesionářské poplatky a chceme mít stejná práva jako tady občané v Praze a nejbližším okolí.
Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi, nyní pan poslanec Leo Luzar v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, pane ministře, já to již nyní vezmu velice krátce. Tyto pozměňovací návrhy jsem již v obecné rozpravě zdůvodnil a v systému jsou i se zdůvodněním umístěny.
Nyní tedy pan poslanec Marek Benda v podrobné rozpravě, připraví se pan poslanec Michal Kučera. Nyní pan poslanec Michal Kučera, připraví se pan kolega Kolovratník. Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Nyní pan poslanec Martin Kolovratník.
Jste tady tři a půl roku a vy teď budete zjišťovat, vy sami, strana, vládní koalice? Jste tady tři a půl roku. Je to úplně stejné. Bohužel, ani nové hnutí ANO nepřineslo nic nového, protože jak jsme za tři a půl roku zjistili, stala se z něho velmi rychle standardní strana, která pouze slibuje a málo řeší. Viděli jsme to tady včera večer, vidíme to teď, viděli jsme to dříve.
Další faktická poznámka je pana poslance Michala Kučery, připraví se paní kolegyně Černochová, Chalupa, Chalánková, Gabal a Válková.
Je určitě pravdou, že sociální služby jsou jeden velký chaos. A co já vyčítám paní ministryni Marksové, je to, že nedokázala do toho vnést řád, že nevnesla řád a nevnesla systém. To prosím pěkně nestojí ani korunu.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové.
Děkuji, pane místopředsedo. Prosím, já jsem na radnici 18 let a za těch 18 let jsem podepisovala vizí, strategií, tabulek, které jsme posílali na Ministerstvo práce a sociálních věcí, tisíce. Teď aktuálně, tuším, že to bylo před dvěma lety, se dělala velká mapa pro hlavní město Praha. Ministerstvo ta data má. Jenom ta data neumí číst, neumí se připravovat na budoucnost a vymlouvají se na to, že vlády před čtyřmi lety něco neudělaly. Ale je skutečně důstojné to, že se o takto závažné věci budeme bavit bez přítomnosti, při vší úctě, pouze pana ministra pro lidská práva Chvojky? A není tady ani pan premiér, není tady ani paní ministryně Marksová, není tady ani ministr zdravotnictví, není tady z té vlády nikdo jiný. Nechci vás nutit porušovat jednací řád, jenom to přijde nedůstojné určitě stejně tak mně jako vám.
Kdo to nepoznal, neví. To je nepředstavitelné. Nic se neudělalo pro to, aby se těmto lidem pomohlo. Za 25 let jsme tady nepostavili domovy seniorů, stát se o to nestará. Domov seniorů dneska pro tyto lidi stojí 40 tisíc a více. Takhle se stát bude starat o své seniory? A teď nemluvím jako člen koalice, mluvím jako občan a poslanec, který je s tím velmi nespokojen.
Nyní pan poslanec Ivan Gabal s faktickou poznámkou.
Souhlasím s tím, co říkala Jana Černochová, protože ta data tam jsou a neustále vlastně ty servisní organizace a sociální správa tam ta data nandavají. Problém, pokud já vím, je v tom, že my nejsme schopni ta data interaktivně překlopit a začít je využívat ke koordinaci financování. To je velmi složitá úloha, opravdu velmi složitá úloha. Dneska ty mapy máme, víme, co tam je, a můžeme s tím něco dělat dopředu.
Děkuji.
Myslím, že je to i o vzdělávání. Protože mám velmi pozitivní zkušenost v oblasti trestní justice, kde právě jsme plakali nad 90. lety a nad odměňováním sociálních pracovníků a nad jejich nedostatečnou odbornou erudicí, pokud se měli pohybovat v oblasti trestní justice.
Ta otázka je, kolik jich budeme mít. Dovolte mi ještě dvě zmínky, které se týkají pozměňovacích návrhů. Je to zpřeházeno na přeskáčku, personalisté s tím měli při zavádění v roce 2004 obrovské problémy, dnes je má každý, kdo do toho zdravotnictví nově vstoupí, vštípit si, jak to vlastně s těmi jednotlivými povoláními je, a pacienti se v tom už vůbec nevyznají. Takže já tímto děkuji kolegovi Kaňkovskému, že od toho záměru ustoupil. Není to smrtelná záležitost, ale snížilo by to zase o kousek administrativu ve zdravotnictví, která je velmi náročná.
Dovolte mi přečíst rychle omluvy. Děkuji.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Částečně o nich hovořil už můj předřečník. My se domníváme, že tato věc by měla být řešena spíše přestupkovým právem. To znamená, zavádí se nový přestupek. V této věci ale bude legitimována příslušná komora, rozhodovat o této věci bude Ministerstvo spravedlnosti, což považujeme za řešení systémové. Byly částečně upraveny i návrhy, které zde zazněly při tom úvodním podání před několika měsíci.
Prosím, pane ministře.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že to je poslanecký návrh, ale dost úzce se nás týká, tak považuji za vhodné se vyjádřit jak k návrhu, tak k jeho dosavadnímu projednávání. Takže k tomu všemu se hlásíme a všemu vyjadřujeme podporu.
Nyní je řádně přihlášena do obecné rozpravy paní poslankyně Helena Válková. Prosím.
To pro vysvětlenou. Takže v té obecné části si myslím, že to stačí. Solidarita s těmi sociálně nejslabšími a poskytnutí a garance státní pomoci k jejich kvalifikovanému právnímu zastupování.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, asi víme všichni, že právo na spravedlnost je garantované Ústavou. Garantované Ústavou, která platí pro každého nejenom v této Sněmovně, nejenom pro bohaté, ale i pro ty ve vyloučených lokalitách. Každý z nich má Ústavou garantované právo na spravedlnost. A já jsem nesmírně vděčna kolegům, že se tím konečně začal někdo zabývat. Nedostatek toho pocitu, že se domůžeme svého práva - nezapomeňte na to, že jsme kdysi zvedali ruku pro vstup do Evropské unie. Já osobně a spousta lidí kolem mne, a o spoustě vím, jsme ji zvedli proto, že jsme byli přesvědčeni, že nám pomůže, v té době zvlášť, domoci se svých práv. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Jasně, máte ještě skoro 40 sekund.
Já jsem tuto právní analýzu neviděl.